I kolegyně Zelienková a kolegové z opozice to vědí. Historicky, tedy po posledních volbách, v této delegaci mělo hnutí ANO nárok na dvě pozice, TOP 09 potom zaokrouhleně na jednu pozici a dnes je to opačně. Nic víc, nic míň prosím za tím nehledejme. A tím chci apelovat i na vás ostatní. Pokud to, kolegové, takto vidíte, je možné při změně v orgánech Poslanecké sněmovny ve lhůtě normálně navrhnout stejný bod, tedy návrh na odvolání. To jste vy, zástupci jednotlivých klubů. Tolik za volební komisi než za mě jako poslance Kolovratníka. A nyní tedy hlasování.
Nyní rezignace Romana Kubíčka v kontrolním výboru. Požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o potvrzení rezignace pana poslance Romana Kubíčka. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
První hlasování je nominace Romana Kubíčka do hospodářského výboru.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Usnesení volební komise máte od 6. června na stolech.
V souladu s tímto jsem vyhlásil lhůtu do 5. června, jak již bylo řečeno. Návrh máte k dispozici.
Otevírám rozpravu. Ptám se, jestli je jiný návrh na volbu. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Komise byla ustavena. Dobře. Budeme pokračovat, pane předsedo, bodem
První z nich je bod 354 - Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.
Vidím, že vás to pobavilo. Naši předci to uměli velmi dobře. A vůbec si nejsem jistý, že otrokářství ve světě skončilo v některých lokalitách. Ale je potřeba proti tomu bojovat, protože to je úplně jiný kalibr než chov zvířat kvůli kožešině.
Děkuji za slovo.
A poprosím trochu o ztišení v sále. Ještě jednou poprosím o klid.
Víceméně si mu dovolím odpovědět otázkou. Jak velký ten sektor by chtěl mít? Stačilo by mu, kdyby to bylo 10 klecí?
První poznámka se týká vystoupení pana kolegy Adamce. S tímhle produktem, s kožešinou, samozřejmě funguje volný trh, funguje to přes různé mezinárodní burzy. To se tedy týká těch pravých kožešin.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec.
Mrzí mě, že nepochopil smysl mého dotazu. Nic jiného jsem tím nesledoval.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče.
Tento zákaz se týká pouze kožešinových zvířat. A jak je to se zvířaty, která dávají kožešinu a zároveň maso? Jestli ta budou také zakázána... Kam ji zařadíme?
Dobrý den. Čili opravdu to není pravda. Klub ANO se skládá z jednotlivců a ti měli možnost se svobodně vyjádřit. A doufám, že už převaha z nás podporuje zákaz. A jediná neshoda je, ke kterému dni by tak mělo být.
Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.
Dobrý den, dámy a pánové.
Já vám děkuji, pane poslanče. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stává se mi to jednou za tři a půl roku, nikdy se mi to nestalo.
Já vám děkuji. Nyní ještě krátce jedna omluva. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dolejš, kterému tímto dávám slovo.
Ano.
Opět kratičké odůvodnění: S ohledem na dosahovanou průměrnou výdělkovou úroveň a rostoucí ceny různých zařízení by v případě přijetí této změny po mnoha letech došlo v této oblasti k narovnání vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Odůvodnění: Tato úprava je zcela nadbytečná.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Simeon Karamazov.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaná novela zákoníku práce stanovuje řadu povinností zaměstnavatele souvisejících s prací zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele. Zejména při práci z domova mimo jiné povinnost uhradit zaměstnanci náklady spojené s takto vykonávanou prací. V praxi může jít o náklady na komunikaci zaměstnance se zaměstnavatelem, například o cenu za internetové připojení či mobilní paušál. Ty musí podle navrhovaného znění zaměstnavatel zaměstnanci uhradit zvlášť, nemůže je sjednat jako součást mzdy nebo odměny z dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Taková úprava popírá pojetí práce z domova jako benefitu, který zaměstnavatel z dobré vůle poskytuje k dobru zaměstnance. Tím, kdo na takový přístup doplatí nejvíce, budou paradoxně právě zaměstnanci, které zřejmě dané ustanovení mělo chránit. Ideově s touto úpravou úzce souvisí i můj druhý pozměňovací návrh, který se týká dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nesouhlasím s tím, aby zaměstnanci byli povinni evidovat začátek a konec doby výkonu práce, neboť jde o administrativní zbytečnost, která by jim snížila atraktivitu těchto dohod. V praxi by takové omezení pouze způsobilo, že by hodiny byly vykazovány pouze účelově, často fiktivně. Ve stručnosti pak na závěr musím vedle svého třetího pozměňovacího návrhu týkajícího se nové právní úpravy dovolené zmínit zejména čtvrtý pozměňovací návrh, v němž navrhuji, aby dohodu o dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli bylo možné se zaměstnancem uzavřít kdykoliv, nejen až šest měsíců po uzavření pracovního poměru. Jsem přesvědčen, že takto navržená úprava pomůže dosáhnout určité rozumné pružnosti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Josef Hájek.
V této souvislosti bych se chtěl zmínit o problémech zhruba čtyř tisíců bývalých horníků, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo choroby z povolání nejsou schopni nadále pracovat pod zemí. Prvním důvodem je to, že řada těchto vyřazených horníků má celou řadu zdravotních omezení. Nejlépe vám tuto problematiku vysvětlím na následujícím příkladu. Má zdravotní hendikep, a tak nemůže sehnat práci. Z jeho náhrady na ztrátě výdělku, která činí 24 tisíc korun, se mu každý měsíc odečítá částka ve výši minimální mzdy. V roce 2014 se mu tak odečítala částka ve výši 8 tisíc korun, v letošním roce se mu však odečítá částka ve výši 11 tisíc korun. V průběhu tří let se roční příjem takto postiženého horníka snížil o 36 tisíc korun, což je pro rodiny těchto osob již citelný zásah do jejich rodinných rozpočtů. Touto legislativní úpravou bohužel dojde k vyřešení pouze jednoho z problémů, se kterými se tato skupina zdravotně postižených horníků setkává. Druhým velkým problémem této skupiny, o které jsem se zmínil v úvodu svého vystoupení, je to, že se bojí jít pracovat. Třetí možnost je hledat práci s vyšším výdělkem, ale v tomto případě dotyčný riskuje, že po ztrátě tohoto zaměstnání mu bude náhrada na ztrátě výdělku krácena.
Opravdu buďme velmi zdrženliví na to, co se má v tom závěru dělat. A rozhodně se nemá dělat zákoník práce mezi odbory, sociální demokracií a komunistickou stranou.
Než bude faktická poznámka Miroslava Opálky, ještě přečtu omluvu paní poslankyně Věry Kovářové, která se omlouvá do konce jednacího dne.
Tady se bude asi teď předhánět pan Babiš, pan Sobotka, kdo co zajistil ve vládě. Ale to je jejich problém.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Tak pan poslanec Adamec, faktická poznámka. Máte slovo.
A teď nevím, komu mám věřit. Protože to není tak, že by ty návrhy vznikaly přímo tady mezi námi. Ty vznikaly na základě lobbistických tlaků právě těch sociálních partnerů.
Připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Já jenom můžu potvrdit slova tady kolegy Naposledy to bylo i na školském výboru. Ale co jsem chtěla říct ještě k panu premiérovi. Tady byla ukázka toho, že z něj mluví zoufalství. Vy vidíte, jak vám padají preference, jak jste na samém politickém dnu, a teď tady začnete vyjmenovávat, co všechno tady zařizujete, přičemž to tak ve skutečnosti není. Mluvíte, jak tady přidáváte jedné kategorii za druhou. Zálohované výživné si dáváte na program tak, aby na něj vůbec nepřišla řada. To, co tady říkáte, je demagogie.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní pan poslanec Roman Sklenák, poté pan poslanec Kováčik, potom faktická poznámka paní ministryně Marksové.
Těmi až hysterickými přednesy tady tu pravdu prostě neukřičíte. Poslanci sociální demokracie tady jsou a poslanci sociální demokracie tady byli. A kdybyste nehlasovali pro to přerušení, tak v tuto chvíli projednáváme zákoník práce. To jsou přece fakta. A můžete tady křičet, jak chcete, ale tu pravdu nezměníte.
A já se ptám: kde jste byli, když tento návrh tady byl? Byl z naší dílny, vy jste slíbili, že jej podpoříte, a když se o něm hlasovalo, tak kde byly ty sliby? Komunisté to rozhodně nejsou. Stalo se to i teď. Stává se to tím tvrději, čím níže letí preference sociální demokracie.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní faktická poznámka paní ministryně Michaely Marksové. Paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce.
Pořád opravdu nevidím důvod, proč takový zákon normálně klasicky nepustit do projednání a o těch návrzích hlasovat. To je za prvé. Každý rok této vlády se navyšovalo v nejrůznějších oblastech veřejného sektoru. Každé to navyšování v rámci státního rozpočtu bylo zápasem o to, aby to navýšení proběhlo. Dělali jsme to každý rok této vlády a není to žádná předvolební záležitost.
Ne opozice, ale komunistická opozice. To mě docela baví. Jen do sebe, soudruzi! Za prvé chci poděkovat panu premiérovi, že vláda zareagovala na usnesení Sněmovny a že to usnesení přijala. Nechci žádným způsobem polemizovat s těmi čísly, to je ze státního rozpočtu.
Všechny vás odhlásím. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ještě před zpravodajem Zavadilem se hlásí předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Dobrý den. Dovolte, abych vznesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.
Dobře, děkuji. Kdo je proti? Podle schváleného pořadu schůze se budeme nyní zabývat bodem
Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jednak na začátku chci poděkovat za zařazení tohoto bodu a chci také poděkovat Poslanecké sněmovně, která vyjádřila podporu záměru vlády výrazně zvýšit platy zaměstnanců v sociálních službách. Vláda České republiky se už ve svém programovém prohlášení zavázala, že její prioritou bude udržitelný hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a také rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb. Ukázalo se, že v současných podmínkách je personální situace v sociálních službách neudržitelná. Hrozilo, že řada lidí, která potřebuje nějaký typ sociální služby, zůstane bez podpory, protože tuto práci nebude mít kdo vykonávat. Odbory a také ředitelé sociálních zařízení nás upozorňovali na velké množství problémů někdy spojených s porušováním pracovního práva v sociálních službách, které vznikaly v důsledku nedostatku personálu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro vaši představu, průměrný příjem sociálních pracovníků představoval v letošním roce dvě třetiny až čtyři pětiny průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání. Tento průměrný příjem se tedy pohyboval mezi 19 až 22 tisíci korun podle toho, zda šlo o soukromé, nebo veřejné zařízení. Věřím, že tím přispějeme k personální stabilizaci a ke zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány občanům. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda měla pro toto razantní zvýšení platů v sociálních službách několik zásadních důvodů. V sociálních službách pracují kvalifikovaní lidé. Vykonávají náročnou práci. Pokud má stát zajistit kvalitní sociální služby, musí především zaplatit kvalitní sociální pracovníky. Stát se tedy odpovědně podílí na nárůstu platů a nenechává poskytovatele sociálních služeb ve štychu. Každoročně přispíváme na jejich činnost. V letošním roce už částkou, která přesahuje 9 miliard korun, k čemu je třeba nyní ještě připočítat dodatečný příspěvek, který přesahuje 1 miliardu korun, který jsme schválili společně s nařízením o platech.
Tohle jsou tři základní témata, nebo tři základní data, která jsou dneska velmi diskutovaná. Neboli zemědělský výbor nám doporučuje, abychom hlasovali pro takový pozměňovací návrh, který dá tu nejdelší možnou lhůtu z těch pozměňovacích návrhů a vysoké kompenzace. Co se týče toho pozměňovacího návrhu. Tento certifikát je mezinárodní, ta pravidla si určují sami chovatelé těchto farem. A když se rozhodnou, že měsíc po našem schválení tady změní pravidla, tak i ti chovatelé se budou muset chovat podle těch pravidel. To znamená, to je naprosto něco nepředstavitelného, bezprecedentního, že bychom vlastně do nějaké nadnárodní soukromé společnosti odevzdali podmínky chovu těchto zvířat. Ale k mému překvapení zemědělský výbor nám doporučuje, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali jako o prvním! To je naprosto skandální. Ale absolutně odmítám, abychom dávali naše kompetence z našeho právního řádu do nějakého soukromého subjektu. Takže důrazně varuji před pozměňovacím návrhem A. Kdyby neprošel, tak o pozměňovacím návrhu E2, který to posouvá o dva roky. Jenom pro vysvětlenou, proč je tam to přechodné období do 31. ledna, a nikoliv do konce kalendářního roku. Prosím, hlasujme pro změnu procedury tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu E1, a tím bude celá debata, myslím si, i důstojně ukončena zde v Poslanecké sněmovně.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající. To asi tak bude. Mně by to ulehčilo rozhodování.
Naopak je to dnes pokládáno za ostudu a přišly na to i některé celebrity nebo módní návrháři. Stojí nám ty naše farmy za to, abychom se zařadili mezi ty, kteří dávají přednost nějakému kožešinovému šálu před úctou k přírodě? Přestože se vám to nelíbí, pane kolego. Proti týrání kožešinových zvířat protestují i světové hvězdy, které by klidně měly dost peněz na to, aby si koupily desítky, stovky kožichů ze sobolích kůží. Ale je jim prostě proti srsti představa norka v plynové komoře nebo vraždění lišky elektrickým proudem. TOP 09 podporuje původní znění návrhu na zrušení farem. Farmáři tak budou mít dost času na to zlikvidovat chov kožešinových zvířat, aby se vyrovnali s novou situací. V deseti evropských zemích už byl chov úplně zakázaný a my bychom to měli udělat taky, a to bez výjimek. Nesmíme připustit, aby se zákon rozmělnil tak, jak to navrhuje zemědělský výbor. Kožešinové farmy nemají v moderní Evropě místo. Když to pochopila i herečka Pamela Anderson, tak si myslím, že jsme schopni to pochopit i my.
Vystoupení paní poslankyně vyvolalo několik faktických poznámek.